Dámy a pánové, já si jen dovoluji upozornit, že nejde o peníze pro týrané ženy, nejde o peníze pro rodiny už vůbec, jde o peníze pro nestátní neziskové organizace zabývající se rovnými příležitostmi žen a mužů, čili víceméně agresivního feminismu. Čili jestli skončí ve sportu, nebo skončí někde jinde, už takovou velkou roli nemá, ale tento pozměňovací návrh jistě stojí za vaši pozornost, dámy a pánové.
Takže na takovéto projekty těch sedm milionů korun také šlo. Samozřejmě nejenom, ale řada z nich je takto vyloženě sociálně důležitých.
Následuje faktická poznámka pana poslance Jandy.
Podpořeny byly: Stručná historie žen v umění a jejich současnost, zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny, soutěž Genderman. Naopak, do čeho nešly?
Děkuji. Prosím, paní poslankyně.
Já jenom, jestli tady chcete řešit domácí násilí, tak na to existují webové stránky www.domacinasili.cz, kde najdete veškerou pomoc pro doma týrané ženy.
Nevyčerpali jsme faktické poznámky. Další je přihlášen pan poslanec Veselý. Prosím, pane poslanče. Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Volný. Máte slovo, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl říct jenom, že tato přestřelka mezi mými kolegy a kolegyněmi jenom ukazuje na problematiku neziskových organizací a toho, že my opravdu nejsme schopni rozklíčovat, kam ty peníze doopravdy jdou a kam doopravdy půjdou.
Další faktickou poznámku vidím - paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně.
Z nich si můžeme každý udělat závěr. Jsou organizace, které fungují lépe a které fungují hůře, ale skutečně ty výročky je něco, co musí každá z nich předkládat. Čili to není pravda, že bychom se neměli kde informovat.
Takže já tady kolegu Jandu musím podpořit globálně v tom, že tady nejde o to vzít peníze týraným ženám, ale o nějaký symbol upozornění na něco, co už si myslíme, že je za hranou. Tak možná pro kolegyně musíme vymyslet, jestli třeba nebude správní radová nebo něco takového.
Nyní se vrátíme k podrobné rozpravě, budeme v ní pokračovat. Slovo má paní poslankyně Majerová, připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, paní poslankyně.
To je hezký dáreček pro statisíce živnostníků, malých a drobných podnikatelů. Je to dobře i pro Českou republiku. Jenom zopakuji ten hlavní argument, hlavní důvod. V době dlouholetého ekonomického růstu nevidíme žádný důvod pro to, aby byl navržen státní rozpočet s deficitem. A když něco kritizujete, tak máte taky ukázat, kde vidíte rezervy. Souvisí to s termínem voleb do Poslanecké sněmovny. Ten návrh už je v legislativním procesu. Předpokládám, že na první řádné schůzi v lednu, teď nemyslím tu schůzi, která se bude týkat důvěry vlády, ale ta, která začne v úterý 16. ledna, budeme o tom moci jednat a případně hlasovat. A teď mi dovolte, abych v krátkosti, protože je to uvedeno v tom dokumentu, tak nechci tady ke každé té položce vést pětiminutovou přesvědčovací řeč, že je to dobře, tak vám jenom řeknu, na která ministerstva jsme se zaměřili a které položky navrhujeme snížit případně krátký komentář. Ale skutečně krátký. Vidím, že je minimálně 16 dalších kolegů přihlášeno. První ministerstvo, na které jsme se podívali, je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vůbec to neodpovídá ekonomické realitě a taky to neodpovídá odhadům všech institucí, co se týče vývoje ekonomiky České republiky v příštím roce. My tady dlouhodobě vedeme spor a u mnohých zákonných opatření navržených zákonů vláda říká: chceme narovnat podnikatelské prostředí. Cíl je naprosto správný. Jestli něco křiví podnikatelské prostředí, tak to jsou dotace. Dotace jsou v samé podstatě nespravedlivé, výběrové, kdo má lepší kontakty, napíše hezčí žádost, barevnější, hezčí grafy, uspěje. Kdo ne, tak velmi často neuspěje. Takže to jsou dvě velké částky. Pak tam jsou další položky, například stavební spoření. To už se nezmění. Pak tu jsou ostatní výdaje ve všeobecné pokladní správě a další položky.
Jedním ze zdrojů pro posílení rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2018 by měla být částka ve výši 30 195 000 z rozpočtové kapitoly číslo 306 Ministerstvo zahraničních věcí. Snížení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o tuto částku je plně v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 23. května 2017, kterým poslanci vyzvali vládu Bohuslava Sobotky, aby pozastavila platbu členských příspěvků této organizaci, a to z důvodu její politizace a protiizraelské rétoriky. Přijměte prosím tuto polní lopatku. Je to velmi praktická věc. Aniž bych vás chtěla k něčemu nabádat, v případě nouze může posloužit i jako zbraň. Vymetací koště od blondýny - paní ministryně, to pochopíte - to by bylo moc sexistické.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo. Sociální služby jsou především o lidech. Pozměňovací návrh, který předkládám za sociální demokracii, má napravit zásadní nedostatek navrhovaného státního rozpočtu a dorovnat to, co se nepodařilo v minulé vládě sociální demokracii prosadit. Že zde existuje systém veřejných služeb, který mu dává rovné šance a pomůže mu znovu se postavit na nohy. To je mimo jiné úloha sociálních služeb. Navrhujeme tedy navýšení peněz na sociální služby obecně a dalším pozměňovacím návrhem peníze na sociální práci. A požádám vás o podporu těchto návrhů. U obojího předpokládáme nižší než navrhované čerpání vzhledem k ekonomickému růstu, nižší nezaměstnanosti a vyšším mzdám. Jedná se především zase o lidi, o stabilizaci sociálních pracovníků, a to především na obcích, kde tato práce je nejobtížnější. Žádám vás tedy ještě jednou o podporu těchto návrhů a dopředu za ně děkuji.
Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura. Mám tady dvě faktické poznámky, ale podotýkám, že nepřipustím faktické poznámky, které nahrazují vystoupení a nereagují na vystoupení poslance.
Připravili jsme tři relativně drobné změny státního rozpočtu na rok 2018 s tím, že jsme si vědomi toho, že není bohužel z důvodu krátkého povolebního termínu čas na zásadní principiální úpravy ani na případné desítky či stovky drobnějších změn, které by si rozpočet jistě zasloužil. Osobně bych rád do budoucna rozklíčoval, kam a komu jdou peníze v rámci takzvaného neziskového sektoru, a pokusil se odlišit zrno od plev. Tomuto tématu se tedy budeme v SPD nadále intenzivně věnovat a není tajemstvím, že žádáme ukončení jakéhokoliv financování z veřejných prostředků všech takzvaných neziskových organizací s politickým programem. Rozpočet také neumí rozlišit potřebné a nepotřebné investice. Problém, jak víme, je v neefektivní kontrole.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Co je jeho obsahem? Jeho obsahem je především navázání na dobrou praxi, která byla založena už při minulém rozpočtu, aby se rozpočty škol zvyšovaly opakovaně, rok co rok po sobě, a aby naše školy, ať mateřské, základní, střední, nebo vysoké, měly jistotu, že rozpočty porostou v tříletého výhledu. Proč je to třeba? Tady bych navázala na paní poslankyni Pekarovou. Chtěla bych říct, že vynulování osobních příplatků je věc, která skutečně postihla především učitele. Já se přiznám, že před dvěma lety, kdy jsem se stala ministryní školství, tak jsem situací v ohodnocení učitelů byla zcela šokována. Nicméně chtěla bych říct, že data za rok 2017 ještě nejsou sečtena a že v tuto chvíli, zaplať pánbůh za to, díky posledním dvěma rozpočtům je ta situace o něco lepší. Poslední věc je věc zvýšení finančních prostředků pro vysoké školy. Tady bych chtěla říct, že dlouhou dobu byla velká politická shoda na tom, aby se zvedlo, zdvojnásobilo ohodnocení doktorandů na našich vysokých školách. V tuto chvíli návrh rozpočtu počítá v podstatě s poloviční částkou, zhruba 500 milionů korun, pro zvýšení stipendií doktorandů a chybí nám tam asi zhruba dalších 400 milionů.
Děkuji, omlouvám se, nezdržím vás dlouho. Ten pozměňovací návrh navrhuje 6 milionů korun, já navrhuji tuto částku zvýšit na 8 milionů korun. Důvod je jednoduchý.
Nyní pan poslanec Krejza, připraví se pan poslanec Janda.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 se mění takto: Výdaje kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, položka podpora činnosti v oblasti sportu, všeobecná sportovní činnost, se navyšuje o částku 7 milionů. Osobně nepovažuji problematiku rovných příležitostí žen a mužů za něco tak zásadního, aby mu musela být vyčleněna kapitola státního rozpočtu, a tyto aktivity nejsou bezpodmínečně nutnými výdaji státu. Jestliže existuje někde rovné prostředí, tak je to právě ve sportu. Rovné příležitosti žen a mužů o peníze určitě nepřijdou, protože jen v rámci sociální fondu Evropské unie, operačního programu Zaměstnanost, byly v roce 2016 vypsány tři výzvy podporující rovné příležitosti žen a mužů, ve kterých bylo vyčleněno 678 milionů korun. Pro rok 2018 je vyčleněno dalších 210 milionů korun.
Děkuji. Máte slovo, paní poslankyně. Připraví se paní poslankyně Kovářová, ale mezi tím nás seznámí pan předseda volební komise s výsledky tak, jak bylo dopředu ohlášeno.
Vážený pane předsedající, děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, speciálně vážený pane ministře kultury, přihlašuji se tímto ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. I státní kulturní politika na léta 2015 až 2020 předpokládá kooperativní a víceleté financování kultury na úrovni obce - kraje - stát. Vážným problémem při financování zejména regionálních divadel a symfonických orchestrů je ale skutečnost, že se výše zmiňované opatření nenaplňuje. To znamená, že podíl státu na jejich financování je stále velmi nízký a zcela určitě nedostatečný. Což jistě vědí zejména kolegové, kteří působí v samosprávách. V důsledku této absentující role státu rozhodující část financování regionálních divadel, orchestrů a sborů stále nesou jejich zřizovatelé. Chci v tento okamžik zdůraznit, že navýšení platů zaměstnanců těchto kulturních institucí je v každém případě pozitivní. Platy v této sféře jsou velmi nízké. Nicméně tíži navýšení mzdových nákladů nesou v plné míře právě zřizovatelé těchto institucí, divadel, symfonických orchestrů, pěveckých sborů ze svých rozpočtů, jimž bývalá vláda tuto povinnost uložila. Avizovaný návrh bývalého ministra kultury Daniela Hermana na navýšení programu o částku 140 mil. korun, které by alespoň částečně kompenzovalo červencové zvýšení mzdových nákladů, nebyl vládou nakonec projednán a kompenzace navýšení mzdových prostředků od 1. listopadu není v rozpočtu Ministerstva kultury nijak zohledněna. Dámy a pánové, já jsem si vědom toho, že tento program není primárně určen pro obce a kraje. Věřím tedy, že tento návrh, který je uveden v systému pod číslem 103, má šanci na podporu, a to průřezově, neboť se týká měst a obcí po celé republice. Kraje a obce, jak celá řada z vás jistě dobře ví, často trápí nedostatečnost kulturní infrastruktury, nejsou však často schopny ufinancovat či prosadit její obnovu z vlastních zdrojů. Za účelem zlepšení stavu kulturní infrastruktury v České republice vznikl tento zmiňovaný program Ministerstva kultury. Nicméně v tomto programu však jsou jen minimální finanční prostředky. Návrh pro rok 2018 je všeho všudy 27 mil. korun. Kdo z vás má zkušenost s investicemi, nejenom v oblasti kultury, tak jistě ví, že 27 mil. korun pro kulturní infrastrukturu napříč republikou je naprosto mizivá částka. Jedná se konkrétně o výstavbu Janáčkova kulturního centra v Brně, kde příslib spolufinancování státem je 600 mil. korun. Ve všech těchto případech to jsou projekty, které jsou v poměrně pokročilém stupni přípravy. A samozřejmě se ve všech těchto případech na jejich případné realizaci budou podílet zmiňované kraje i statutární města. V posledních letech kraje i města do převedených kulturních zařízení výrazně investují. Výstavba těchto nových objektů však vyžaduje v souhrnu miliardové investice a stát by se měl jednoznačně podílet na jejich uskutečnění. Jedná se totiž nejenom o jakýsi doklad tohoto společného financování úrovně obce - kraj - stát. Výše uvedený návrh na navýšení výdajového bloku Doufám, že i tento návrh, který je uveden pod číslem 104, nalezne vaši podporu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče.
Každý, kdo chtěl být zvolen, musel získat minimálně 94 hlasů. A nyní tedy v tom pořadí, jak byly ty komise voleny. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Sněmovny 186 lístků.
To, že by někdo začal nést konkrétní odpovědnost za hospodaření s veřejnými penězi, je pro české politiky ještě větší strašák než demokracie. Proto naše hnutí SPD navrhuje uzákonit přímou hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. A proto ty naše návrhy vytrvale ostatní strany odmítají. Změny, které v rozpočtu navrhujeme, považujeme proto v této fázi spíše za symbolické. Je nám jasné, že podstatu rozpočtu nemění. Zaprvé navrhujeme snížit částku z programu integrace příslušníků romské komunity, protože je to diskriminační program. Je diskriminační k neromským dětem. A podle mě to je i v rozporu s Ústavou, kde jsme si před Ústavou všichni rovni. A co se týče našeho návrhu na přeskupení finančních prostředků na prevenci kriminality a na protidrogovou politiku, nebudu jistě daleko od pravdy, když budeme konstatovat, že i z těchto peněz budou mít prospěch Romové. Z našeho pohledu jde o finanční posílení programu řešící zásadní hrozby pro zdraví a úspěšné vzdělávání všech dětí bez diskriminačního omezení. Finanční posílení je zajištěno snížením rozpočtované částky u programu, který je diskriminační ve vztahu k neromským dětem, jak jsem již uvedl. Jako druhý návrh navrhujeme snížit plánované výdaje na zahraniční vojenské operace v roce 2018 o 300 milionů korun a tyto prostředky převést a použít na zajištění podpory Armády České republiky s důrazem na zvýšení počtu aktivních záloh, jejich intenzivní výcvik a zabezpečení. Toto opatření má za cíl zvýšení schopností aktivních záloh v případě nasazení při obraně státu. Ale 300 milionů na posílení obrany České republiky by byl naopak citelný přínos. Opět jde o symboliku a princip. A to dosavadní vlády dostatečně nedělaly. Při jakémkoli našem zvažování o solidaritě musíme mít na vědomí, že část těchto chudých a bezmocných žije i v České republice. Tito bezmocní se buď sami, nebo jejich rodiče a prarodiče podíleli na našem sociálním systému, na budování našeho státu a tento stát a jeho sociální systém má povinnost - opakuji, má primární povinnost se primárně postarat o tyto bezmocné, protože tohle je právě ten důvod, proč si lidé tento stát platí. Bezesporu mezinárodní spolupráce a pomoc potřebným je potřebná a správná. Ale vždy musíme mít na mysli jako prvořadý úkol zájem a pomoc našim českým občanům, tedy těm, kteří nás nejen platí, ale také platí ty peníze, o kterých tady rozhodujeme.
A zase je to jenom, pokud je to reakce na vystoupení. Ano. Tak pan kolega Peksa jako první - reakce na vystoupení.
Na tom je nejsmutnější, že to odůvodnění začíná tím, proč se má ta zahraniční rozvojová spolupráce snižovat. Vy tady píšete, že to není zdůvodněno. A to je z dlouhodobého hlediska velmi ostudné pro naši mezinárodní prestiž. Kladu si otázku proč. Pravděpodobně ten důvod souvisí s tím, že vám se v podstatě hodí, když sem přicházejí lidé, na které můžete poukazovat, že jsou v nouzi, a že se po nich chcete s odpuštěním vozit. Mně tohle to připadá cynické.
A nyní tedy paní poslankyně Pekarová také s faktickou poznámkou.
Ještě dodávám jednu věc. Neziskové organizace!
Děkuji za dodržení času.
To, jakým způsobem tyto projekty bývají financované, o tom také něco vím. A pak, až o ně bude postaráno, se budeme starat o ty další.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je v podstatě paralyzující.
Budeme pokračovat v našem programu. Jsme uprostřed podrobné rozpravy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji, pane předsedo. A bohužel, tato dohoda nebyla dodržena. Já se cítím, musím říct, poněkud trapně, protože my jsme všechny dohody drželi. Šli jsme sem do Sněmovny s poctivými úmysly a je mi poněkud žinantní, že tady musím jaksi upozorňovat na to, že některé politické strany jsou ochotny uzavřít nějakou dohodu. Takže zjevně to vypadá, že ty dohody úplně nefungují. Já si myslím, že to ukazuje o tom, že bychom se měli snažit asi o lepší komunikaci. Proto nás velmi mrzí, že navzdory tomu, že byla uzavřena dohoda, že jsme si ji potvrdili, tak tato dohoda nebyla respektována. Čili já bych poprosil na závěr svého projevu, abychom se jako předsedové klubu sešli a učinili takové kroky, že ta dohoda bude respektována, tudíž aby došlo následně k revokaci toho usnesení. Já doufám, že do budoucna už se toto nebude opakovat, že nás nebude někdo uvádět v omyl a že budeme všichni držet slovo, tak jako jsme ho drželi my Piráti v tomto hlasování.
Děkuji.
Děkuji. A předtím jenom odpovím panu kolegovi Michálkovi vaším prostřednictvím. Jak jste správně řekl, pane předsedo klubu, ta dohoda byla uzavřena bez nás, na náš úkor. To si musíte rozmyslet.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Michálek.
Jenom krátce ke komunistům. Já jsem nemluvil o komunistech, protože naopak u komunistů jsme na tom jednání výslovně upozornili spolu s dalšími kluby, že nebudeme hlasovat pro nominanta KSČM pana Ondráčka do té funkce předsedy komise. Já si myslím, že to je nekorektní, a proto jsem požádal, aby se sešli předsedové klubů a navrhli způsob, jak toto vyřešit, protože my jsme měli ve volbách podstatně lepší výsledek než vy.
Samozřejmě vás žádám o podporu i tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Vácha.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k několika pozměňovacím návrhům. Tento dotační titul je určen pro obce do tří tisíc obyvatel. Všichni víme, že na místních komunikacích je obrovský vnitřní dluh. Rekonstrukce místních komunikací je mnohdy finančně náročná a bez možnosti využití dotačního titulu je často pro obce finančně neproveditelná. Ostatní žádosti nebyly schváleny z důvodu nedostatečné alokace v dotačním titulu nebo z administrativních důvodů. Právě počet zaslaných žádostí o dotaci ukazuje potřebnost navýšení alokace onoho dotačního titulu č. 5 a současnou podfinancovanost rekonstrukcí místních komunikací. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 navrhujeme provést změny spočívající ve zvýšení výdajů ve prospěch kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Důvodem tohoto navýšení je dlouhodobý nedostatek finančních prostředků na obnovu kulturních památek.